Což měla dokázat jakási právní expertiza. Požádala jsem proto o ni. Ovšem ani po téměř půl roce jsem nedostala možnost se s ní seznámit. Mezi nimi i ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj kvůli dopadu tohoto zákona na malé obce, o kterém předkladatelé hovoří.
Děkuji paní poslankyni Kovářové. Nyní s přednostním právem pan ministr kultury.
Děkuji, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Jeho cílem je zabránit zcizování lesních pozemků ve vlastnictví státu. Jakkoliv lze s předkladateli sdílet snahu o zachování lesů pro národní bohatství i zajištění zvýšené ochrany přírody a krajiny, nutno upozornit, že předložený návrh zákona má zásadní formulační nedostatky, neboť například neobsahuje výjimky ze zcizování lesních pozemků ve vlastnictví státu, což by v budoucnu mohlo vyvolávat vážné interpretační a aplikační problémy. Ministerstvo zemědělství ve svém stanovisku na tyto problémy a nedostatky poukázalo, přičemž vláda na své schůzi ze dne 22. prosince 2014 návrh zákona projednala a zaujala k němu neutrální stanovisko. Nicméně výhrady uplatněné Ministerstvem zemědělství se do něj promítly. Na závěr si proto dovoluji uvést, že za opodstatněnou je možno považovat pouze takovou úpravu, která by zohledňovala všechny zmíněné připomínky. Na základě uvedených informací navrhuji proto zamítnutí v prvním čtení.
Děkuji panu ministrovi a dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Zdeněk Syblík.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dámy a pánové, vláda na své schůzi 22. prosince 2014 zaujala neutrální stanovisko k výše uvedenému návrhu zákona Zastupitelstva Středočeského kraje s tím, že upřednostňuje předložení vlastního vládního návrhu. Přitom však v plánu legislativních prací vlády návrh novelizace zákona o lesích uveden není. Předkládaná novela lesního zákona se nijak nedotýká těchto odstavců.
Prosím, pane zpravodaji. Jestli vás mohu poprosit o shovění, že bych dal dvě hlasování.
Jste naprosto neodolatelný, pane předsedající. Já to beru zpět.
Kdo je proti? Má někdo návrh na jiný výbor, který by to měl projednat? Nikoho nevidím, není tedy možné hlasovat o jiném návrhu na přikázání dalšímu výboru. Děkuji vám.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pro informaci uvádím, že jej lze projednat od 25. května. Nevidím žádnou námitku. Ano, v pořádku.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající. Jedná se o sněmovní tisk 472, vládní návrh na působení sil Ministerstva obrany v misích OSN UNDOF a MINUSMA. Bod navrhuji zařadit tak, aby jej Sněmovna projednala ve čtvrtek po odpovědích na písemné interpelace.
Děkuji. Já eviduji váš návrh s tím, že pokud dovolíte, jenom opravím ten paragraf.
Ten odstavec, který jste citovala vy, mluví po podrobné rozpravě.
Prosím, pan poslanec Kalousek.
Bude-li tento návrh uzákoněn, při opakovaném přestupku tohoto typu budu platit jako recidivista daleko větší pokutu a budu výrazně diskriminován proti svým kolegům, kteří neplatí ani napoprvé a nikdo to z nich nevymůže. Proč by měli platit? Ty neodpovědné netrestá vůbec. A především má zájem kontrolovat úplně všechny pro všechno, aniž by příslušný úřad vlastně tušil proč.
Právě proto si myslím, že je nad jakoukoli pochybnost žádoucí, abychom předložený návrh zákona schválili.
A teď ke kolegovi Bendovi. Něco podobného je právě ten registr přestupků. Pan Kalousek to teď tady řekl přesně. To je věc, která mrzela celou dobu mě. Víte, ono totiž záleží na tom policistovi, strážníkovi, jak to uchopí. Musí do detailů využít platných zákonů a směrnic a nemůže chtít vybírat jenom v uvozovkách na těch slušných. Pokud samozřejmě ale je milejší vybrat přestupek jak majetkový, tak i v dopravě na člověku movitém, tomu rozumím. A bylo to důležité, právě kdyby náhodou chtěli zbrojní průkaz, abychom věděli, že narušují občanské soužití nebo kradou ve městech. Nebo v případě, že budou chtít jiná vyjádření. Chtěl bych se vyjádřit k celníkům, tady to taky padlo, předpokládám, že to řekne i sám pan ministr. Všechno to je věc, kterou jsem prošel praxí. Myslím, že zrovna při prodeji falešných známek nebo falešného zboží plno trestných věcí přepadlo do přestupků. Tak si myslím, že je čas, aby to věděly zrovna ty orgány celní správy.
Já děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr Chovanec. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vaším prostřednictvím teď nejprve k panu kolegovi Bendovi. Ty, s nimiž nesouhlasím, jsem pregnantně vyjmenoval - byly tři. Tak to, že se tam dostaly orgány Celní správy a Finančního ředitelství, bylo na základě zásadní připomínky Ministerstva financí, které to zdůvodňovalo primárně tím, že Finanční a Celní správa ověřuje věrohodnost osob při daňovém řízení. Já nemám důvod pochybovat o tom, že tyto orgány by měly tyto informace zneužít nebo nadužívat.
Čili tolik návrhy poslaneckého klubu hnutí ANO. Děkuji za pozornost.
Dobré odpoledne, vážení kolegové, vážená paní předsedající.
Prosím, pana předsedu Stanjuru.
Pan předseda Faltýnek ví, co přijde. Chci jenom připomenout, že k dnešnímu dni máme neprojednaných 116 bodů na této schůzi. U jednoho jediného bodu jsme se domluvili, že to veto nepodáme, ale mám pocit, že to pak vetuje jiný klub.
Prosím, máte slovo.
Hezké odpoledne, děkuji.
Prosím, máte slovo.
Děkuji.
Já si myslím, že ten postoj je naprosto jasný, je starý tři měsíce. Pokud ho chce někdo změnit, pak má smysl, aby navrhoval nové projednání ve výboru nebo nové projednání v Poslanecké sněmovně. My se tomu projednávání nebráníme, nicméně chci říct, že z veřejných vyjádření členů vlády, pana premiéra, ministra zahraničí je jasné, že vláda postupuje podle usnesení Poslanecké sněmovny, má v tom podporu nás jako opoziční strany a není v tom problém. Říkám, my jsme ten bod nevetovali, my jsme tento bod podporovali od začátku. Já jsem říkal, s výjimkou jediného bodu, a všichni členové grémia, kteří tam byli, včetně předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO, mi to potvrdí. My jsme řekli, že tento bod naopak podpoříme. S touto výjimkou. V tom usnesení, které jsme přijali v únoru, je taky pod bodem 2, že Poslanecká sněmovna žádá vládu o průběžné informování Sněmovny o postoji, který bude obhajovat na všech zahraničních jednáních zabývajících se bezpečnostní a imigrační politikou.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající, dámy a pánové.
I já děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Konstatuji, že návrh byl přijat. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Milan Chovanec.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně připomenul obsah vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o přestupcích, zákon o Rejstříku trestů a některé další zákony. Návrh zákona zavádí úpravu evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, která bude obsahovat vybrané přestupky podle zákona o přestupcích. Konkrétně se jedná o přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a například proti majetku. S většinou z nich se mohu ztotožnit. Pouze u některých bych rád vysvětlil, proč tomu tak není. K dalším návrhům, kde nemohu souhlasit, patří například návrh na vyloučení přestupků na úseku rybářství z evidence přestupků. Nakonec chci také vyjádřit nesouhlas s vypuštěním přístupu orgánů Finanční a Celní správy - Ještě jednou tedy zopakuji, že nakonec chci vyjádřit zásadní nesouhlas s vypouštěním přístupu orgánů Finanční a Celní správy do evidence přestupků. Mám za to, že pokud bude evidence přestupků zřízena a pokud bude obsahovat informace o spáchaných přestupcích, měly by orgány veřejné moci tyto informace využívat ke své činnosti.
Děkuji. Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garančním výborem, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. Nemusíme tedy o určení garančního výboru hlasovat.
Takže to v krátkosti. A myslím, že pomůže, opět jak to zdůrazňuji já, všem slušným lidem, protože ty přestupky kolikrát ublíží více než některé trestné činy.
Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila... Zeptám se - pan poslanec Komárek faktická? Děkuji a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou.
Vážené dámy, vážení pánové, v důvodové zprávě se uvádí, že tato novela bude mít na obce a města nepříliš zásadní dopady. Přesto bych se chtěla pozastavit u otázky nákladů, které předložený návrh pro obce bude znamenat. V důvodové zprávě píšete, pane ministře, že půjde pouze o náklady nevýrazné. Je možné to specifikovat? To je můj první dotaz. Můj druhý dotaz se týká rozsahu evidence přestupků. Podle předloženého návrhu předmětem evidence mají být správní delikty právnických osob. To nepovažuji s ohledem na zkušenosti s některými firmami, které si protiprávně počínají na celém území naší republiky, za zcela šťastné. Nejsem příznivkyní přehnané represe, ale tuto otázku je třeba si vyjasnit. Může mi pan ministr osvětlit, jaké důvody jej k nezahrnutí právnických osob vedly?
Prosím, pane náměstku.
Cílem této navržené úpravy je zpřesnit ustanovení o předávání oznámení o uložení blokové pokuty a rozšířit zákonné důvody pro zadržení řidičského průkazu o podezření z naplnění jen některých skutkových podstat přestupků, za které se ukládá zákaz řízení motorových vozidel. Náš návrh není pouze zpřísněním současných postihů za rychlost, ale posílením jejich vymahatelnosti. Týká se rychlostí, za které se již dnes ukládá zákaz řízení motorových vozidel. Doba zadržení řidičského průkazu se započítává do doby tohoto zákazu.
Já vás, pane náměstku, chvilku přeruším a požádám sněmovnu o klid. Pokud kolegové ještě diskutují o lesním zákoně, prosím, přeneste diskusi do předsálí. Já vím, že to skončilo přesně na hlas, že to bylo zamítnuto, takže to některé asi hodně mrzí, ale pokud diskutujeme něco jiného, prosím, nechte v důstojném prostředí pana náměstka odůvodnit návrh kraje.
Bohužel jsou k tomu dnes specializované firmy, které zastupují účastníky přestupkových řízení, a lze mít za to, že jejich činnost je nelegální. Je to neoprávněné podnikání spočívající v komerčním zastupování ve správním řízení osobami, které nejsou advokáty. Bohužel dnes je zde velmi obtížná prokazatelnost poskytování právních služeb soustavně a za úplatu. Na rozdíl od advokátů metody těchto zástupců nepodléhají žádnému etickému kodexu. Není tedy žádoucí tento institut rozšiřovat na situaci, kde podezření z přestupku závisí čistě na subjektivním posouzení nebo vnímání policisty. Návrh novely zákona o silničním provozu předložený Ministerstvem dopravy do připomínkového řízení shledáváme v tomto směru zcela nedostatečný. Víme o nesouhlasu vlády. Zadržení řidičského průkazu tak jen časově posouvá tento přísný postih blíže k spáchání přestupku.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tak jenom, pane náměstku, předsedou vlády je váš stranický kolega. Jen tak mimochodem. To je ta vláda, která to podceňuje a má špatné argumenty ve svém stanovisku. Protože jsem z Moravskoslezského kraje, tak mě by zajímalo, proč to řeší zastupitelstvo našeho kraje. Nicméně si myslím, že máme mnohé palčivější problémy v Moravskoslezském kraji než řešit to, jestli policista může zadržet řidičský průkaz na místě. Tak buď mu naměříme a jel víc, nebo mu nenaměříme a nejel víc. Ne že je podezřelý, že jel. Ale to jen na okraj. Já si myslím, že to je zase další zbytečný zákon. Nemáme svých starostí dost jiných s kompetencemi, které má kraj? Nebo máme s piráty silnic nějakou mimořádnou horší zkušenost v našem kraji než jinde? Já si to nemyslím, že by to bylo horší než jinde. Neříkám, že je to lepší. Ještě pochopím ten podle mě absurdní návrh, aby kraj měl svoji dálniční známku. To teda naše zastupitelstvo zaspalo. Ale fakt si myslím, že nemá cenu ztrácet síly v debatě ve výborech k tomuto návrhu zákona. Myslím si, že ten podnět chápeme, že možná mnohé z toho se uplatní v rámci debaty.
Připraví se František Laudát.
Navrhuji Poslanecké sněmovně zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení. Děkuji.
Kolega Laudát je připraven. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já zcela výjimečně podporuji kolegu Kolovratníka v tom, abychom zamítli tento návrh v prvním čtení, zcela výjimečně. A teď už zcela vážně k tomuto návrhu. Nezaplatíte, jde to automaticky k rychlému soudu, a pokud si nejste jisti tím, že jste nepřekročili tu rychlost nebo neporušili dopravní předpisy, tak během krátké doby vám to naskáče do takových částek a pak už může přijít exekuce.
Děkuji panu poslanci Laudátovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Protože nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane náměstku?
No, je to jedna z věcí, která skutečně Moravskoslezský kraj trápí, protože bohužel množství lidí, kteří u nás na našich silnicích v okolí Ostravy a v Moravskoslezském kraji umírají, je každý rok vyšší a vyšší. Je to jedna z věcí. Samozřejmě jsou věci, které trápí více. Domnívám se, že pokud nebudeme konečně řešit radikálním způsobem situaci u nás, v České republice, nikdy se nedostaneme na úroveň západní Evropy.
Já tomu rozumím, že někteří máte jinou diskusi. Mohli byste být alespoň slušní vůči předkladatelům a zpravodajům, abychom věděli, o čem budeme hlasovat.
Já jako bývalý moderátor nemám problém dramaticky zvýšit kadenci svého hlasu, ale věřím, že to nebude potřeba. Je to sněmovní tisk 471, v systému už ho máme a budeme ho projednávat v podzimních měsících. Já budu zpravodajem jak pro hospodářský výbor, tak Sněmovnu.
Děkuji panu zpravodaji za jeho závěrečné slovo a přistoupíme k hlasování. Děkuji vám. Dobře, děkuji.
Dlouhodobě také sledujeme nízký zájem uchazečů o technické obory. Přitom zájem o technické pracovníky je značný. Oproti tomu mnozí absolventi humanitních oborů nenacházejí ve svém oboru uplatnění a vykonávají práci středoškoláků, a někdy jsou dokonce na pracovním místě, pro něž postačuje kvalifikace učňů. Platí prostě, že škol je příliš, vzdělání neodpovídá požadavkům ekonomiky a úroveň vzdělání se na jednotlivých školách výrazně liší. Ono se to navýšení snadno kritizuje, když kritik sám vystudoval zadarmo. V opačném případě by studium museli ukončit. Podle loňského průzkumu Eurostudent I když se jedna třetina studentů těší finanční podpoře ze strany rodičů, příjem z brigády či zaměstnání je tak pro ně dnes téměř nutností. Takže každá koruna navíc v rámci sociálního stipendia je určitě dobrá. Závěrem bych chtěla uvést, že návrh zlepšuje situaci, přičemž netvrdím, že nejsou možné určité úpravy a změny, o nichž je možno dál diskutovat v rámci druhého čtení. Proto podporujeme jeho další projednávání.
Děkuji paní poslankyni Semelové. Slovo má pan poslanec Zlatuška a připraví se pan poslanec Grebeníček, který je zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy.
To byl také důvod, proč tady z tohoto se za předchozích vlád muselo oprávněně vycouvat.
Celoživotní vzdělávání, další oblast, která je zahrnuta do novely vysokoškolského zákona, ale je odbyta jedenácti řádky. Je to příjem univerzit. Očekávala bych, že v novém století, kdy se to stalo fenoménem, bude nějaká regulace, která bude dávat mantinely pro to, jaké procento nebo jaká míra studentů bude vzdělávaná v prezenčních a kombinovaných formách a jaká v celoživotních. Máme tomu rozumět tak, že to bude volná soutěž mezi univerzitami a ty vlastně přejdou na tu placenou formu vzdělávání? Nejsem ani spokojená s tím, že se ruší poplatek za další studium na vysoké škole.